Teď nevolám po tom, abychom začali splácet dluh, to je naprosto nereálné, ale abychom pokud možno každý rok generovali menší a menší dluh. Stejně tak jsme vystupovali i u novely zákona o státním rozpočtu na rok 2014, protože to je naprosto logické.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní pan zpravodaj Votava.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, jenom malé připomenutí.
Pan předseda Kalousek.
Já myslel, že si to pro tentokrát ušetříme. Neušetříme. A nebavme se o deficitu, protože do toho vnikají cyklické vlivy. Bavme se o výdajích. Vy jste schválili Rusnokově vládě o 24 mld. víc, než předpokládala fiskální politika naší vlády. Dobře, je to vaše politika.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Téměř všechno jste zabili. Pustili jste ho prvním čtením a to je vrcholně nezodpovědný a riskantní rozpočet.
My jsme proti němu vystupovali, my jsme proti němu hlasovali, vy se k tomu přihlaste, vy jste pro něj hlasovali.
Bude to dlouho trvat. Vím, o čem i mluvila paní exministryně Benešová, o firmách, o jejich likvidaci. Všechno jsem to zažil bohužel i v praxi, dá se toto zařídit. Ale samozřejmě v minulosti jsme se k něčemu zavázali, tak právnické osoby a jejich trestní odpovědnost vítám.
Já k vašemu návrhu pouze dodám, že prodloužení o více jak 20 dnů může být pouze se souhlasem navrhovatele. Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Blažek.
Ale jsem připravená samozřejmě i na tu diskusi tady. Děkuji za doplnění té ekonomické analýzy, protože skutečně to nebude vyžadovat žádné náklady. Já bych nerada, aby tady došlo ke směšování dvou věcí. Soudy budou špatně kvalifikovat, dojde zde k nevinně odsouzeným právnickým osobám. Jenom tady na to upozorňuji. A právě proto, abych jako navrhovatel dala prostor pro výměnu názorů odborné povahy, doufám, více než té politické, tak souhlasím s tím, co tady vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pan kolega poslanec Blažek navrhl - prodloužit tu lhůtu projednávání o 30 dní.
Já vám děkuji a registruji váš souhlas s prodloužením lhůty na projednání. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvu. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Blažek.
Já se velmi omlouvám, že vstupuji do tohoto bodu, ale cítím povinnost informovat Poslaneckou sněmovnu, že jsem se spojil s Ministerstvem zahraničí, s panem náměstkem Drulákem, který mě ujistil o tom, že prostřednictvím Zastupitelského úřadu v Moskvě bude informovat naše partnery o našem usnesení. Pro klid svědomí jsem se nad rámec své povinnosti spojil i s panem místopředsedou Filipem, kterého jsem rovněž informoval o našem usnesení. On mi řekl, že jsem hajzl, což jsem s uspokojením přijal jako potvrzení, že našemu usnesení porozuměl a že ho pochopil.
Děkujeme panu předsedovi, že nás poinformoval o vývoji situace a nyní poprosím pana poslance Blažka, aby vystoupil v rozpravě. Připraví se pan poslanec Laudát.
Tak já ještě navážu na tu diskusi. Já si nemyslím, že to povede k něčemu lepšímu.
Já vám děkuji.
Je to tedy model, o kterém bych rád diskutoval. Neříkám, že je ten nejlepší. Nezávidím ministerstvu, že muselo předložit návrh, na kterém muselo najít určitou shodu, takže v tomto smyslu to není výtka vůči Ministerstvu spravedlnosti. Takže tolik jen na úvod té debaty.
Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vondráček.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pokusím se být stručný a reagoval bych na vystoupení předřečníků. Je tam několik otazníků, jak bude toto ustanovení v praxi fungovat. Já jsem připraven v podrobnostech na debatu v ústavně právním výboru. Jenom bych tuto otázku chtěl krátce také vyzvednout. Druhá část mého vystoupení se týká úpravy občanského soudního řádu, co se týče náhrad nákladů nezastoupených účastníků.
Já se omlouvám, pane kolego, druhou část nám budete asi muset ještě zopakovat, pokud tady kolegové, zvláště předsedové poslaneckých klubů... ... nepřenesou své závažné jednání ven.
V tuto chvíli existuje česká justice na principu, že náhrady jsou přiznávány pouze účastníkům zastoupeným advokátem. Nicméně jsem velmi kritický k tomu, aby byly skutečně přiznávány nějaké finanční odměny v dnešní terminologii obecným zmocněncům. Já mám praktickou zkušenost ze soudů, že obecní zmocněnci jsou hlavní překážkou činnosti soudu. Advokát, aby se stal advokátem, musí splnit celou řadu kritérií. Tady se nám otevírají dvířka pro určité obecné zmocněnce, nebo řekněme i snad i právnické osoby, které by si mohly tímto způsobem částečně řešit svůj byznys.
Děkuji panu poslanci Vondráčkovi.
Protože skutečně nebylo rozumět.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Hlásí se pan předseda Kalousek. Jen se táži, zda můžu nejdříve přečíst omluvenky, a pak vám dám slovo.
Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Ale pokládám za nesmírně důležité, aby Poslanecká sněmovna k tématu, které chci navrhnout, alespoň těch několik minut jednala a především přijala usnesení. Ta záležitost se tady diskutuje déle než měsíc, protože skutečně pan Železňak panu Filipovi toto pozvání poslal, pan Filip měl ambici sestavit oficiální delegaci Poslanecké sněmovny a na organizační výbor byl předložen návrh, aby tato delegace odcestovala. Poté, a já nepochybuji o tom, že pan předseda Poslanecké sněmovny k tomu svůj mandát má, poté tedy došlo k tomu, že bez našeho vědomí, s obejitím organizačního výboru, pan předseda Poslanecké sněmovny podepsal tuto cestu osobně panu místopředsedovi Filipovi. Řada z nás to pokládá za vyloučené, řada z nás to může pokládat za správné, ale pokud byl obejit tímto způsobem organizační výbor, mám za to, že existuje jediná možnost, že svůj souhlas či nesouhlas s touto cestou vyjádří Poslanecká sněmovna svým usnesením. Dopředu říkám, že je to proto, že řada z nás si neumí představit, že za této situace chceme být reprezentováni panem místopředsedou Filipem u pana soudruha Železňaka.
Vzhledem k tomu, že se nikdo dále nehlásí do rozpravy ani s faktickou poznámkou. Je tomu tak. Paní ministryně?
Nakonec získal většinový konsensus představitelů právnických profesí. Právě proto jsem ho předložila vládě a nyní jsem ho předložila k posouzení vám. Děkuji vám i za to, co zde odeznělo.
Já vám děkuji.
Moc se za to omlouvám. Oni přece o tom praktickém životě - a nedej bože, aby skutečně ekonomiku této země řídili právníci. Dokonce to má své označení. Inteligentní nebo konstruktivní selhání. Už jsem to tady říkal několikrát. V České republice je v tuto chvíli společenská atmosféra zcela jiná. Já skutečně nevím, zda vůbec tato filozofie v tuto chvíli a v České republice... Až budeme mít německou podnikatelskou nebo švýcarskou podnikatelskou etiku, pak neřeknu ani slovo.
Přečtu další omluvenku. Eviduji žádost o odhlášení. Dávám hlasovat... Funguje to? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Táži se, zda máte ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti?
Je škoda, že nějakým způsobem nebyla sloučena rozprava nebo nějak ty body nešly za sebou -
Já se omlouvám, pane poslanče.
Já prostě opravdu jsem z toho - a nevím, jak tedy budeme jednat dneska v noci, když ta atmosféra je tady.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Poslanec, poslanci, poslankyně, myslím tím poslanec, poslankyně jedno jest.
Pardon, nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.
A když jsme měli jednání se zástupci Exekutorské komory, tak nás ujišťovali, že k tomuto kroku sáhnou až v okamžiku, kdy jiný způsob exekuce nepřipadá do úvahy.
Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Je tady trošku hluk, přiznám se, ale zaujaly mě věci praktické.
Děkuji panu poslanci Plzákovi.
Takže tím chci poděkovat také panu europoslanci Tomáši Zdechovskému, který byl iniciátorem tohoto usnesení, které bylo schváleno a přijato. Chtěla bych vás požádat, pokud máte zájem podepsat petici, která byla včera spuštěna, tak petiční archy jsou u podpisových archů také na půdě této sněmovny. Samozřejmě i elektronicky jsou tyto možnosti. Kde jsou podpisové archy do sněmovny, tak tam jsou i ty petiční.
Tam je extra důležité, abychom se podívali, kolik jsme vyčerpali. Ale pak máme problém třeba s vědeckými centry, tam jsme peníze čerpali, ale to samozřejmě generuje provozní náklady v příštích letech a to do té debaty prostě musíme zapojit.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou.
Jenom navážu, nebudu s ním vést tady prostřednictvím mikrofonu debatu. Zatím nemáme odpověď na to, jak budou použity. Tuto odpověď jsme dosud ze strany Ministerstva financí nebo vlády neobdrželi.
Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím na žádost pana předsedy. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti? O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Zahajuji hlasování, abychom dnes jednali i po 19. a 21. hodině. Kdo je proti? Je tady návrh na kontrolu hlasování. Hlásí se paní poslankyně Miroslava Němcová.
Děkuji za slovo. Prosím proto o opakování hlasování. Děkuji.
Paní poslankyně tedy vznáší námitku a já dám hlasovat o této námitce. Kdo je pro přijetí námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka o tom, abychom dnes jednali a hlasovali i po 19. a 21. hodině. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Já jsem hlasoval pro, ale nenaběhlo mi zařízení, nefungovalo.
Pan poslanec Zlatuška podává námitku. Tak pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Pane poslanče Zlatuško, já vás prosím, abyste to zvážil. Tady je dlouhodobá benevolence vůči tomu, že se někdo splete, a pak tvrdí, že mačkal to a na sjetině bylo zase ono. To se stane každému. Ale nikdo nikdy nezpochybnil hlasování jenom proto, že přišel pozdě. V téhle místnosti jsou kamery. Je to na vašem svědomí.
O té námitce musím dát hlasovat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Přece jenom zde určitá povinnost při obraně státu může být uložena i právnické osobě. Právnická osoba se sice může teoreticky na těchto trestných činech účastnit, nicméně v těchto případech z hlediska společenské potřeby postačuje vyvodit trestní odpovědnost u konkrétních fyzických osob, jako je tomu dosud. Příklad je účast na sebevraždě nebo trestný čin pomluvy. U toho trestného činu pomluvy mi dovolte, abych se zastavila.
Děkuji, pane předsedající. Jenom tady vzpomenu, že tady byl poslanecký návrh, doplňovali jsme některé trestné činy. Kritické hlasy se stále ozývají ze Svazu průmyslu a dopravy, což jsem obdržela v minulém týdnu. Pak je tady kritický hlas ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ze strany České advokátní komory a zaznamenala jsem velice ostrý článek profesora Jelínka z pražské právnické fakulty v bulletinu číslo 9, který mám zde k dispozici, takže kdo má zájem, může nahlédnout. Co zde je asi potřeba doplnit, že v podstatě dopady na státní rozpočet nebudou veliké. Paní ministryně to zde necitovala. V podstatě to bude pouze úprava informačního systému, takže by to nemělo být drahé.
Já vám děkuji, paní zpravodajko. Omlouvá se paní poslankyně Nováková od 16 do 19 hodin z pracovních důvodů. Eviduji dvě přihlášky do rozpravy.
Děkuji za slovo. Víte, jak tak člověk nemládne, ale stárne, tak je čím dál tím háklivější na změny. To si zase nemyslím. A je to určitý skok, a je to skok do neznáma. Dobře, je to nějaký trend, tak se to zavádí.
Nevidím žádný důvod. Tady jde přece o to, že tady jsou zájmy různých veřejných rozpočtů. Jak státního, tak veřejných rozpočtů obcí a měst.
Táži se, zda pan zpravodaj chce vystoupit se závěrečnou řečí. V tom případě přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Končím projednání tohoto bodu a předám řízení schůze kolegovi Gazdíkovi.
Předložený návrh se týká dvou obsahových okruhů. Jejich konkrétní výše bude stanovena v případě schválení vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. To je první obsahový okruh navrhované novelizace občanského soudního řádu. Podle platné právní úpravy soud při rozhodování nebo nařizování výkonu z listin o manželském majetkovém režimu nevychází a výkon rozhodnutí na majetek, který ve společném jmění není, je zastavován poté, co soud rozhodne o vylučovací žalobě. Čili je třeba vylučovací žaloby, která se takového majetku týká. Zápis listiny, to je důležité to "po", protože od toho se bude odvíjet ten či onen režim. Zápis listiny do seznamu má účinek, že evidované listiny se mohou manželé dovolat i vůči třetím osobám, a to i v případě, že tyto s jeho obsahem nebyly seznámeny. Výkon rozhodnutí a další novela, nebo další změna spočívá v tom, že výkon rozhodnutí bude možné pro dluh, pro který je možno postihovat majetek ve společném jmění, nařídit i na pohledávku z účtu manžela povinného u peněžního ústavu. Takto vedený výkon rozhodnutí bude možno zastavit i tehdy, pokud na účtu nebudou žádné peněžní prostředky, které by náležely do společného jmění manželů. Manželovi povinného musí na účtu zůstat k dispozici polovina peněžních prostředků, které byly na účtu v okamžiku, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Obdobně byla změněna i právní úprava exekuce na majetek ve společném jmění manželů. Například, jak jsem uvedla, advokátního tarifu. To je, pokud jde o ten novelizační bod 1, ta paušální náhrada hotových výdajů účastníka, který nebyl zastoupen advokátem nebo notářem a podobně.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Návrh byl Poslanecké sněmovně postoupen vládou 7. října tohoto roku. Jak už řekla paní ministryně, návrh upravuje dva zásadní tematické okruhy.
Všechny mají společné to, že jsou v souladu s programovým prohlášením vlády, a plníme tak své legislativní úkoly.